Sněmovna může stav legislativní nouze zrušit nebo omezit dobu, na niž byl vyhlášen. To jsme se pokusili, nebyli jsme úspěšní. Ve stavu legislativní nouze může předseda Poslanecké sněmovny na žádost vlády rozhodnout, že předložený návrh zákona bude projednán ve zkráceném řízení.
Já jsem tady svůj příspěvek celkem přednášel bez emocí, jenom jsem konstatoval, a pan ministr to řekl. Pojďte to říct na mikrofon, neschovávejte se za to, pojďte nám to říct. A vy jste neřekl, je válka na Ukrajině.
A prosím paní poslankyni Adámkovou. Pane poslanče, prosím.
Děkuji. Ale ukázalo to, jak komunikuje současná vláda. Jiný kolega pan poslanec vystoupil a řekl, jak to asi pan ministr myslel.
Také děkuji a prosím pana poslance Maška k faktické poznámce. Děkuji. Prosím. Taková to je dohoda, když se přihlásí, dáme slovo.
Samozřejmě ta moje bezprostřední reakce byla k těm dvěma procentům a k tomu zdůvodnění, proč naše vláda přistoupila k urychlenému navýšení výdajů na obranu. Není to o tom, že by snad Česko bylo ve válce. Je to ruská invaze, ruská agrese proti Ukrajině, a naše vláda musí reflektovat tento bezpečnostní vývoj, a tím pádem ta reflexe probíhá i po stránce navýšení výdajů na obranu. Pokud bychom tak neučinili, tak si myslím, že bychom nebyli odpovědnou vládou. To, jak samozřejmě se to potom zasadí do kontextu diskuse o projednávaném materiálu, to je druhá věc. Určitě mým cílem nebylo nikoho strašit nebo děsit. A to, že to ze mě tak jaksi bezprostředně vyšlo, tak za to se vám, pane poslanče, ještě jednou omlouvám. Ale o nějakém školení z politické kultury si myslím, že opravdu drobná poznámka z ministerského křesla oproti tomu, co se tady v celkovém kontextu v posledních dnech odehrává, je opravdu maličkatou věcí.
Prosím, paní poslankyně. Je přihlášen pan poslanec Berki k faktické poznámce.
Jenom znovu chci říct, chápu, že jsme všichni trošku unavení. Tak prosím, než sem dojdeme, přemýšlejme nad tím, jak budeme věci říkat. Já jsem nešel dělat mluvčího panu ministrovi, jen jsem šel ukázat, že poslouchám taky a že jsem to na první dobrou pochopil jinak, než jste to vykládali vy.
Pane poslanče, prosím.
Tak trošku jsme ubrali na emocích. Já vím, že je to trošku emoční, vypnuté. Ale nicméně, pane ministře, já jsem bývalý voják, já jsem lítal na stíhačkách. Já jenom říkám, že ta válka je slovo, které je opravdu hrozné pro ty lidi. Já jsem byl rád, že jsem bojovat nemusel, a vůbec to nezávidím těm lidem, nezávidím to vojákům, ale především to nezávidím tomu civilnímu obyvatelstvu. Já jsem hovořil o tom, že navyšujeme, byť s nějakou potřebou, tu částku, a současně neumíme touto potřebnou částkou sanovat naše důchodce.
Děkuji a vracíme se do rozpravy, kde je přihlášen pan poslanec Berkovec.
Vážená paní předsedající, vážené dámy, poslankyně, vážení páni poslanci, přeji vám hezké pozdní odpoledne. Víte, já jsem novinář, tak já když jsem si připravoval ten svůj příspěvek, tak jsem to pojal jako takový imaginární článek. Každý článek by měl mít titulek. Můj titulek zní: Velká důchodová loupež. A má to pochopitelně podtitulky a headliny. Headline první, Rada seniorů České republiky. A tady bych chtěl poděkovat novinářům z podcastu Ptám se já, včera ve 13.05 rozhovor s inženýrkou Lenkou Desatovou, předsedkyní Rady seniorů České republiky. Co tam zaznělo?
Ústavní právník z Právnické fakulty Univerzity Karlovy v Praze Marek Antoš říká, že použití stavu legislativní nouze v případě tlaku na tuto změnu zákona o důchodovém pojištění není vhodným nástrojem, že jde o zneužití tohoto institutu. Podle jeho názoru vláda rovněž neudělala kroky potřebné k tomu, aby stavu legislativní nouze předešla. Nejsou totiž naplněny mimořádné okolnosti, říká také doktor Antoš. Ústavní soud se problematiky přijímání zákonů ve stavu legislativní nouze dotkl v několika svých nálezech. Důvody jeho aplikace musí být nesporně legitimní a ústavně kvalifikovatelné a ověřitelné. Její hodnocení musí podléhat těm nejpřísnějším měřítkům. Je třeba ještě jednou zdůraznit, že podmínkou vyhlášení stavu legislativní nouze není jen hrozba určitých negativních důsledků, ale především existence mimořádné okolnosti, která má potenciál ohrozit základní práva a svobody zásadním způsobem nebo kdy státu hrozí značné hospodářské škody. Tyto důvody přitom nesmí být svévolné a konkrétní návrh zákona, jehož projednání ve zkráceném jednání vláda navrhuje, musí představovat vhodný prostředek k zamezení vzniku či trvání předmětného ohrožení veřejného zájmu. Nic z toho v případě vládní novely zákona o důchodovém pojištění nepochybně naplněno není. Za velmi důležitý považuji i mezinárodní evropský kontext úpravy zásadního omezení legislativního procesu. Pojďme se tedy na to podívat, jak to tady už někdo citoval, jak to vypadá v sousedních zemích. A nebudu uvádět příklady z Maďarska a Polska, i když i to bych mohl a bylo by to zajímavé. Institut stavu legislativní nouze totiž není českým specifikem. Obdobné instituty jsou zakotveny v ústavách - nikoliv tedy jen v prostých zákonech jako u nás, a to také o ničem svědčí - Spolkové republiky Německo a Rakouska. V Německu stav legislativní nouze vyhlašuje pouze spolkový prezident na návrh spolkové vlády s předchozím souhlasem Spolkové rady, tedy horní komory německého spolkového parlamentu Bundestagu. Prezident ovšem není povinen vyhovět návrhu na vyhlášení stavu legislativní nouze. Disponuje jako koncový politický a ústavní hráč vlastním politickým uvážením, a tedy vlastní politickou odpovědnostní. V Rakousku je institut legislativní nouze na spolkové úrovni předvídán článkem 18 odstavce 3 až 5 spolkového ústavního zákona. Stav legislativní nouze je vymezen jako situace, kdy si odvrácení zřejmé a neodčinitelné škody pro společnost žádá dle rakouské ústavy okamžité přijetí usnesení Národní rady, což je dolní komora rakouského parlamentu. Já jsem přesvědčen o tom, že je to přesně tento případ.
Já odkazuji přesně na to, co tady bylo řečeno jako stanovisko klubu a co klub dával dohromady právě z těch nálezů, které tady byly opakovaně citovány. Že tedy vy jako koalice víte, jak to asi skončí.
Děkuji. Další s faktickou poznámkou, pan poslanec Vondráček.
Ale on argumentoval naprosto zbytečně, protože primární je posouzení intenzity, intenzity těch hospodářských škod, která musí být na úrovni toho článku 8 zákona o bezpečnostní České republiky, a to je ohrožení státu a válečný stav. My jsme se nikdy do tohoto bodu nedostali. My nejsme ve fázi hospodářských škod, které by hrozily, které by byly v intenzitě ohrožení státu. My jsme po dvou dnech a nocích dostali z pana ministra částku, že snad až 600 miliard, a jsem přesvědčený o tom, že kdyby probíhal řádný legislativní proces, tak ta jeho tvrzení podrobíme na výborech řádné kritice, a že neobstojí. A že vzniká škoda. Plněním zákona? Ti důchodci? Jsme ve válečném stavu s důchodci? To je to, co tady celou dobu se bavíme, možná to někteří dokonce zavnímali.
Děkuji za dodržení času.
A to je to celou dobu, co říkám a co mi tam chybí, co v tom není. A proto kdyby šli do toho řádného legislativního procesu, tak jsme si mohli odpustit ty neustálé naše dotazy a chtít po nich odpovědi.
Také děkuji za dodržení času. Nikoho dalšího s faktickou poznámkou již neeviduji, takže se dostáváme do rozpravy. Tak prosím, vašich deset minut.
Já moc děkuji. Nevědělo se, co je to za nemoc. Všichni si vybavujeme ty apokalyptické záběry lékařů ve žlutých skafandrech. Začaly se nosit roušky. Zpravodajské kanály a servery trhaly rekordy ve sledovanosti. Všichni vlastně koukali, co se to děje. Poslanecká sněmovna dokonce v covidových dobách zasedala v polovičním počtu a všichni jsme měli nasazené roušky. Byl to skutečně dystopický pohled. Tenkrát se poprvé začalo hovořit o stavu legislativní nouze. Všichni zákonodárci ho začali vnímat jako něco speciálního, opravdu okrajového, jako jakousi pojistku, kdy můžeme v těžkých dobách rychle schvalovat zákony a pomáhat tak občanům. Učili jsme se, jak ke stavu legislativní nouze přistupovat, a pomáhali jsme přes tento legislativní nástroj lidem a firmám v nouzi v době, kdy jsme skutečně nevěděli, jak dlouho a v jaké intenzitě tedy s námi tato nemoc bude. A nyní stav legislativní nouze tady máme úplně v jiné situaci. Jsme tady v situaci, kdy potřebujeme něco pouze schválit rychle, během pár hodin, nikomu tímto stavem legislativní nouze nepomáháme, pouze této vládě naplnit rozpočet. Nacházíme se v době, kdy ekonomika funguje, firmy se snaží i navzdory inflaci přežít, kdy lidé chodí normálně do práce, nejsou doma na nucené nemocenské, děti chodí do škol, roušky nenosíme. Takže co s tímto stavem, nebo co tím stavem legislativní nouze vlastně sledujeme? Zájmy občanů, kteří potřebují opravdu rychle projednat zákon o snížení mimořádných valorizací? Napadá naše občany nějaká nemoc, přírodní katastrofa? Jsme kráceni na svých právech, nebo dokonce občanům hrozí nějaké nebezpečí? Jak chceme potom občany přesvědčit například ohledně penzijní reformy? Budou nám politikům důvěřovat, když v tuto chvíli podle mě retroaktivně měníme zákon? Myslím si, že s červnovou valorizací se už skutečně mnoho dělat nedá a že jsme tu pomyslnou červenou linii překročili. V současném zákoně o důchodovém pojištění je valorizační zvyšování důchodů nastaveno jako mandatorní automat. Jakmile jsou splněny podmínky, vzniká současným seniorům právo na zvýšení důchodu. Podmínky k tomu fakticky splněny byly kvůli velké inflaci. A Ústavní soud už několikrát konstatoval, že pokud někomu vznikne ze zákona nějaké právo, i když tento zákon ještě není účinný, nelze jednostranně takové právo zase odebrat. Ale uvidíme. Tato vláda příliš často totiž spoléhá na Ústavní soud. Stav legislativní nouze, který je dle mého názoru protizákonný, vyřeší Ústavní soud. Retroaktivní novelu zákona o důchodovém pojištění? No to vyřeší samozřejmě Ústavní soud. Vláda České republiky, anebo Ústavní soud? Zodpovědná vláda by tuto argumentaci použila jen ve velmi krajní situaci, ale během projednávání tohoto zákona rovnou ve třech případech? Zodpovědná vláda by si legislativní proces pohlídala. Zodpovědná vláda, pokud by šlo o rozpočet, o veřejné finance, by nerušila EET, které přineslo do státní kasy 14 miliard.
Také děkuji. Paní poslankyně, i vás se zeptám - deset, nebo pět? Ano. Prosím, máte slovo.
My nyní tady diskutujeme o tom, zda nastaly podmínky pro zrychlené projednávání novely zákona, která má ve svém důsledku v létě sebrat peníze důchodcům. A toto má být ohrožení státu, které si vyžaduje legislativní režim využívaný například v době válečného stavu. Ano, jednací řád počítá s legislativní nouzí a zkrácením projednávání zákonů, ale jen za velmi výjimečných, přesněji mimořádných, situací. Silou se snažíte vyzkoušet hranice toho, co vám ještě projde. Překrucujete legislativu, ždímáte ústavu, pokoušíte občanskou společnost. Že nedáte na upozornění o neústavním jednání od nás, od opozice, to dokážu pochopit. Vaše jednání však falešně rezonuje napříč odbornou veřejností. Kolik ještě právních expertů se má vyjádřit, aby vás přesvědčilo? Problém je v tom, že se médiím, pokud je mi známo, nepodařilo takové lidi najít. Nezaznamenala jsem nikoho, kdo by řekl, že postup vlády je v pořádku a že nepochybuje o jeho ústavnosti. Je mi skutečně líto, že tady musíme absolvovat jednání tímto způsobem. Určitě budete říkat, jak jsme my opozice špatní, že obstruujeme a zdržujeme. Milí kolegové, kdybyste nepřicházeli s nesmysly, tak nemáme důvod obstruovat. Je naší povinností chránit občany před chováním této vlády, která přináší chaos, není schopná řídit zemi. Jediné, co dokáže, tak za své chyby trestat své občany. Už nevíte, kde utáhnout kohouty, kde zacpat díry. Přitom vám pořád z rozpočtu teče. Nenapadlo vás, že třeba něco děláte špatně? O důvodech, proč je toto schvalování při úprku nemístné, jsme tu už mluvili, nebo tu mluvili mí kolegové. Evidentně si z toho nic neděláte a vedete si svou. Ale nejde jen o to, co se děje teď tady. Jde o to, že pohrdáte celou společností, jednáte z pozice moci, ke které jste se vyšplhali za cenu vytvoření různorodého pětikoaličního slepence. Lidé vás volili, protože jste vytvořili černobílý svět. Ten se vám ale rozpadá spolu s tím, jak se dopouštíte jednoho přešlapu za druhým. Vydávali jste se za velvyslance světla, nyní vypouštíte týden co týden oblaka černého kouře. Dnešní debata o znásilňování jednacího řádu se může stát precedens pro vaše budoucí výpady, kterými zásobujete veřejnost. Přes kopírák to můžete vzít u zrušení podpory stavebního spoření, zvyšování daní, u důchodové reformy jako celku a podobně. Nemůžeme se smířit s tím, že budete standardní procedury obcházet, kdykoliv vás napadne, a budete vyhlašovat legislativní nouzi jako na běžícím pásu. Běžný legislativní proces, tedy schvalování, které máme nastavené v jednacím řádu, je možné obejít, jen pokud je to opravdu nezbytné a hrozí nám neočekávané nebezpečí. Argumentujete stavem veřejných financí, válkou na Ukrajině, energetickou krizí, inflací. Ale to jsou věci, o kterých víme měsíce, v některých případech více než rok. Není to nic, co by spadlo z nebe bez varování, co by se událo ze dne na den.
Dochází tak k výraznému omezení potřebné parlamentní rozpravy a debaty a Poslanecká sněmovna se v takové situaci může snadno stát pouhým schvalovatelem vládou předložených návrhů zákonů, aniž by tyto záležitosti byly podrobeny důkladnému zkoumání a rozvažování, případně aniž by čelily kritice či přednesení alternativních návrhů. A to jsou ústavní práva, vážení. Ústavní soud také konstatoval, že ústavní pořádek explicitně připouští možnost automaticky projednat vládní návrh zákona ve zkráceném jednání pouze na základě ústavního zákona o bezpečnosti České republiky, a to v době stavu ohrožení státu nebo válečného konfliktu. Ústavodárce a strážce ústavnosti, Ústavní soud, se tedy rozhodl tuto možnost připustit jen v opravdu extrémních a mimořádných situacích. Tak já jsem zvědav, a nemůžu si to odpustit, jak s tím Ústavní soud naloží v této situaci v čele se svým předsedou panem Rychetským. Kolegové, toto považuji za velice důležité a podstatné. Ústavního zákona. Kolik to je? To jsem přesvědčen, že tedy vládnoucí koalice vůbec nemá. To je podle mého názoru ten hlavní klíč k tomu, jak máme přistupovat ke stavu legislativní nouze a zkráceného zákonodárného procesu. Dámy a pánové, vše, co jsem v této své řeči uvedl, se opírá o autoritativní pravomocná rozhodnutí a nálezy českého Ústavního soudu ve věci stavu legislativní nouze a s tím souvisejícího zkráceného jednání o návrzích zákonů, kdy je řádný legislativní proces v podstatě degradován na formální proceduru umožňující vládě schválit v podstatě cokoliv během jediného dne. Proto s tím také tak bojujeme. Prostě bude se tady jednat legitimním legislativním procesem. Co jí umožní na čas de facto vypnout standardní ústavní a demokratický parlamentní mechanismus. Legislativní nouze, anebo zkrácené řízení, ještě jednou to zopakuji, umožňuje vládě na čas de facto vypnout standardní ústavní a demokratický parlamentní mechanismus. A to podle mého názoru není možné. A samozřejmě opozice má kontrolní roli a ta to musí bránit a my tomu budeme bránit. Z konkrétní judikatury Ústavního soudu a ze samotné podstaty českého ústavního pořádku jednoznačně vyplývá, že použití formátu stavu legislativní nouze při projednávání vládního návrhu na změnu zákona o důchodovém pojištění ve věci zpětného snížení valorizace důchodů není v souladu s ústavou. Není v souladu s ústavou. Já to beru vážně a považuji to za hlavní princip mé práce. A tak to tak berte prosím i vy. Děkuji vám za pozornost.
Prosím, máte slovo.
Vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, tak jsem se konečně dostal se stanoviskem poslaneckého klubu na řadu. Asi vás nepřekvapím, že stanovisko poslaneckého klubu ANO je, že nejsou splněny podmínky pro projednání ve zkráceném řízení. To je opravdu výjimka z pravidla. Nicméně ve stejné intenzitě. Nebo jak tady někdo už poznamenal na mikrofon, tak to jsme tedy ve válečném stavu s důchodci? Vyhlásila válečný stav důchodcům v této republice. Ono by se to nestalo, kdyby na to bylo více času. Máme na to pár dní. Svůj problém s bilancí státního rozpočtu. Ale to, že se spěchá, ještě není ústavní důvod pro to, aby se měnily parlamentní procedury. Já plně respektuji, že většina má právo vládnout. A je to správný výpočet, nebo je to jenom nějaká další demagogie? Bohužel k tomuto nedošlo. Ve zkráceném jednání může samozřejmě jednat i Senát. Senát může projednat návrh zákona postoupený Poslaneckou sněmovnou, jestliže byl tento návrh projednán v Poslanecké sněmovně ve zkráceném jednání a jestliže vláda o to požádala. Návrh zákona, který má být projednán ve zkráceném řízení, předseda Senátu postoupí organizačnímu výboru a neprodleně rozešle všem senátorům a senátorským klubům. A jsou to ty ústavní nálezy, které jsme tady už asi desetkrát zmiňovali, dvacetkrát, padesátkrát. Ústavní soud uvedl, že právní úprava i samotný výkon legislativní procedury musejí zohledňovat principy dělby moci, pluralismu, svobodné soutěže, politických sil, princip reprezentativní demokracie, který je založený na svobodném výkonu mandátu a rovnosti členů parlamentu, na svobodě, projevu a svobodné parlamentní rozpravě, Princip většinového rozhodování a od něj neoddělitelný princip ochrany menšin, které jsou na parlamentní půdě představovány parlamentní opozicí. A konečně i požadavek veřejného a transparentního projednání zákona. Institut vyhlášení stavu legislativní nouze omezuje či relativizuje shora uvedené ústavní principy, a proto musí být podmínky o použití vykládány velmi restriktivně. Podmínkou vyhlášení stavu legislativní nouze je existence mimořádné okolnosti, která má potenciál ohrozit základní práva a svobody, anebo kdy státu hrozí značné hospodářské škody. Takovouto okolností může být jen situace, která se zjevně vymyká běžnému průměru politických procesů vnitřních i vnějších, nebo může jít o situaci přírodní katastrofy. Vyhlášení stavu legislativní nouze a projednávání návrhu zákona ve zkráceném jednání lze akceptovat jen jako výjimku z pravidla, a to za předpokladu zvlášť závažných důvodů, kdy zájem na bezprostředním přijetí zákona v kontextu konkrétních okolností převáží nad obecnými požadavky ústavního pořádku na zákonodárný proces.